Vážené dámy a vážení pánové, mnohé už zde zaznělo. Tato novela vznikla mimo legislativní plán prací vlády. Tento návrh byl předložen také bez předložení dopadu regulace, tzv. RIA. Rovněž se připojuji ke svým předřečníkům, kdy nedoporučuji, aby se Parlament vzdal kontroly a této legislativní pravomoci úpravy výše důchodů. Souhlasím s tím, že se mohou změnit valorizační pravidla, na základě kterých valorizace bude vypočítávána. Proto také doporučuji postoupit tento tisk k projednání do výborů. Je možné se také podívat na spotřební koš důchodců a tato pravidla podle tohoto spotřebního koše na základě statistických údajů upravit. Co je důležité, že se bavíme o systému průběžném, nikoliv však o zásadní reformě důchodového systému, který nám zásadně chybí. Byla zrušena důchodová reforma, tzv. druhý spořicí pilíř, a nebyl ničím nahrazen. Slyšeli jsme, že vláda v minulosti využila své pravomoci zvyšovat a valorizovat důchody pouze třikrát a limit zde stanoven nebyl. Přesto chceme vládu ušetřit takovéhoto pokušení. Přesto Parlament má právo se podílet na takovémto stanovení valorizace důchodů ve vazbě na státní rozpočet. Protože důchodový účet je v deficitu v současné době zhruba 30 mld. korun ročně a tyto příjmy do důchodového účtu neustále chybí. Důchodový účet je vyplácen samozřejmě ve vazbě na kondici hospodářství celého státu a je důležité, aby toto hospodářství fungovalo s tvorbou vysoké přidané hodnoty. Bez toho důchody stejně nebude z čeho vyplácet. No ano. Tabulku odchodu do důchodu při zachování výše důchodu vidíte. Věk odchodu do důchodu se neustále zvyšuje, pokud chceme vůbec tuto výši důchodů zachovat. Proto je nutné přistoupit k zásadní a radikální reformě důchodového systému. Mimořádnou valorizaci ale vládní poslanci odmítli. Souhlasím se svými předřečníky, aby se tento tisk posunul do projednání do výborů, aby mohla být provedena řádná debata o možné úpravě valorizačních parametrů.
Jednak bych chtěl upozornit, že nejde jenom o valorizaci důchodů, ale také o valorizaci částek podle dvou odškodňovacích zákonů. Aby mohla rozhodnout, tak samozřejmě potřebuje k tomu jak přijatý zákon, tak ze statistiky potřebné údaje. Pak už bylo pozdě něco řešit, když se přišlo na to, že podle statistiky to navýšení je 40 korun. Prošlo výborem tisíc korun. Neměli bychom zneužívat svého postavení, ať už mediálního, nebo politického, a vymýšlet si, kdo co prosadil. Nechápu, o co tady tak meritorně jde, když vláda bez problému má pravomoc ve zvyšování minimální mzdy. Když vláda bez problému má pravomoc při zvyšování životního a existenčního minima, které se dotýká následně zvyšování dávek státní sociální podpory. To jsou daleko větší objemy než tady to, co se nabízí. Takže ta hrozba, o které se hovoří, si myslím, že je jenom politikum, protože i minulost prokázala, že tento režim zneužíván nebyl.
Ona paní ministryně řekla skoro všechno. I to, že by to bylo vhodné projednat už v prvním čtení. Takže já jenom k tomu dodávám, že bych byl rád, kdybychom se společně shodli na tom, že bychom to mohli v prvním čtení schválit.
Než otevřu rozpravu, eviduji dvě přihlášky s přednostním právem.
Já bych zdůvodnil, proč náš klub je jeden z těch dvou, který dal veto. Vzpomeňme si, když jsme posledně projednávali otázku důchodů, byl to návrh o jednorázovém vyplácení důchodu, kdy vláda navrhovala stejný postup jako dnes - schvalte to v prvém čtení, potřebujeme to, doufáme, že všichni to uděláte. Vláda navrhovala mimořádný důchod ve výši 600 korun. V okamžiku, kdy jsme dali veto, se na nás vrhli naši kolegové z vládních lavic s obrovskou kritikou, co jsme si to dovolili. Výsledek toho projednání znáte. A hle, takhle si otevřu server, pak se podívám na billboard, vidím tam tu oranžovou barvu, k tomu růži - a je tam napsáno: sociální demokracie - prosadili jsme mimořádný důchod ve výši 1200 korun. A obě to jsou dobré zprávy, to je třeba říct. Ale to je práce toho, kdo sedí nahoře, tak bych poprosil, aby byl spravedlivý. Ne všichni, abych byl spravedlivý, ale většina z vás hlasovala proti. Jenom si nemyslíme, že by toto rozhodnutí měla mít v rukou vláda. To je první spor, který máme. Takže chci, aby úplně jasně zaznělo, že se nepřeme o ten princip jako takový, ale o to, kdo tu pravomoc má mít. Jednou zase dojde ke stagnaci a jednou zase dojde k recesi. Pokud i v období recese se Poslanecká sněmovna většinou, a k tomu Senát, rozhodnou, že mimořádně zvýší důchody, tak je to plně legitimní. Tak to prostě není. A proto je správně, že ten návrh zákona tady je. Proto jsme připraveni o tom debatovat věcně, klidně, bez velkých politických útoků. A má to být vždycky stejné číslo? Nebylo by mnohem lepší to mít parametricky nastavené? Mohlo by to být stabilnější a mohlo by to být lepší. To je za náš klub důvod, proč jsme dali veto v prvním čtení.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom pár poznámek k tomu, co zde řekl pan profesor Vyzula, vaším prostřednictvím, pane předsedo. Tady nikdo nezpochybňuje existující zdravotnické registry, které tady existují dlouhou dobu, ale v podstatě s tím není žádný problém. To, co je problém, že ten současný systém ty registry propojuje do jednoho centrálního místa, spojuje vlastně s údaji z dokumentace a s rodnými čísly. Ale nemůže to být tak, že se budou vkládat všechny údaje s rodným číslem. To odporuje principům eGovernmentu, to odporuje principům informačních systémů veřejné správy. A pokud vím, tak Ministerstvo zdravotnictví se svými registry není ve výjimkách informačních systémů registru veřejné správy. Takže toto je třeba si uvědomit a takto musí ministerstvo postupovat. Nemůže postupovat jinak, než stanoví zákon o informačním systému veřejné správy.
Děkuji za slovo, pane předsedo. A poslední, co jsem k tomu chtěl říct, že podobně jako u toho registru onkologického, u toho registru kardiochirurgického - je do něj potřeba vkládat data, která nejsou vykazována zdravotním pojišťovnám.
Žádné další přihlášky do rozpravy nevidím, proto ji končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr, prosím.
Já tedy prostřednictvím pana předsedajícího musím zareagovat především na pana docenta Hegera, protože neuplynulo příliš mnoho času od projednávání ve výborech a já si tedy ještě pamatuji jeho stanoviska k tomu zákonu, kdy ho chválil, že je to krok dobrým směrem, a kdy v podstatě sdílel s předkladateli návrhu všechny argumenty, proč to zavést. Důvodem, bohužel, mé nepodpory je, že navrhované registry jsou s ohledem na jejich obsah i účel podle mého názoru nesystémové, neboť jsou zaměřeny pouze na vybranou oblast zdravotnických služeb a je v nich kazuisticky řešen konkrétní problém. Zároveň bych rád zdůraznil, že Ministerstvo zdravotnictví hodlá i nadále ve vztahu k národnímu zdravotnímu informačnímu systému postupovat maximálně otevřeně. Na NZIS je zřizována dozorující etická rada, která bude kontrolovat všechny kroky při vývoji informačních systémů, jejich zabezpečení a také analýzy dat. Účast v této radě již přislíbili zástupci zdravotních výborů obou komor Parlamentu České republiky, odborní zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů i eGovernmentu.
Já bych se asi už závěrečného slova vzdal, protože většina faktů tady padla a jednotlivé pozměňovací návrhy shrnul pan ministr, takže pak bych vám jenom přečetl usnesení zdravotního výboru a navrhl systém hlasování.
Rozhodně by nevedl ke zvýšení kvality řízení škol a vzdělávacího procesu, naopak by mohl vést k destabilizaci. Také tento návrh doprovodím negativním stanoviskem, a to z toho důvodu, že novela vytváří podmínky pro vzdělávání některých žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách, ale současně i nadále umožňuje existenci důležitého článku vzdělávacího systému, a to speciálního školství. Systém speciálních škol se nijak nemění a speciální školy se neruší. U dětí s lehkým mentálním postižením dochází k jediné změně - rozšiřují se možnosti jejich vzdělávání. Hlavní slovo má stále rodič. Ani na tomto se nic nemění. Není také pravda, že systém není připraven nebo že není dostatek finančních prostředků. V letošním roce je rozpočet připraven. V příštím roce bude zcela přirozeně jako u ostatních věcí, které jsou nárokové, vyjednáván. Podpůrná opatření jsou nyní nedostatečná, často je školy dofinancovávají z platů pedagogů nebo se na jejich financování podílejí sami rodiče. Věřím, že uznáte, že taková situace je nadále nepřijatelná.
Otevírám rozpravu, do které mám zatím sedm přihlášených. Omlouvám se, dámy, s přednostním právem pan poslanec Fiala.
Pokud jde o maturitu z matematiky, povinnou, to je podle mne věc naprosto legitimní a je možné se tímto způsobem rozhodnout. A to říkám jako člověk, který je kvalifikován jako učitel češtiny. Myslím si, že tady důvod pro centrální kontrolu není. Je to tlak některých lidí zevnitř ministerstva nebo z organizací kolem ministerstva, kteří si myslí, že čím víc věcí budou mít pod kontrolou, tím to bude lepší. To si myslím, že není dobré. A není to dobré především pro ty děti. To je naprosto falešný argument.
Garanční výbor doporučuje.
Děkuji vám.

Garanční výbor nedoporučuje. Výbor doporučuje.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Vycházíme tím vstříc ředitelkám mateřských škol, které už mnohdy tyto děti přijímají. Čili stanovisko výboru je doporučující.
Kdo je proti? Děkuji vám. Paní zpravodajko, prosím, umožněte panu předsedovi klubu... Prosím, pan kolega Sklenák.
Děkuji za slovo.
Ano, jde o nesoulad mezi hlasováním a elektronickým zápisem. Rozhodneme o přijetí námitky v hlasování číslo 232, které jsem zahájil. Kdo je proti? Námitka byla přijata. Odhlásím vás všechny, přihlaste se prosím svými identifikačními kartami. Po přijetí námitky znovu rozhodneme o tomto návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Kdo je proti? Můžeme pokračovat.

Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Děkuji vám.
Nová definice obecných cílů vzdělávání. Garanční výbor nedoporučuje.
Zahájil jsem hlasování číslo 236 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám.
Týká se většího zapojení školských rad. Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nicméně ještě než se dostaneme k závěrečnému hlasování, dovolte mi, abych za poslanecký klub Úsvitu vyjádřil určitou obavu z dopadu nepromyšlené inkluze. Ona je velice zajímavá otázka, kde je vlastně původ inkluze ve školství. Česko před více než osmi lety prohrálo před Evropským soudem pro lidská práva spor s rodiči proti zařazení osmnácti romských dětí z Ostravy do zvláštní školy. Stát se tehdy u Evropského soudu zavázal řešit problém dětí s diagnózou lehké mozkové dysfunkce. A dnešní rušení praktických škol je výsledkem právě tohoto rozsudku. Ten také potvrdil, že inkluze řeší především problematiku dětí s tímto postižením, ale nebere téměř žádný zřetel na potřeby dětí s jinými hendikepy. Některé školy se rozhodly zakázat vstup rodičům do školy, protože se množí případy napadení učitele právě rodiči. Nedávno celou Českou republiku šokovala sebevražda pedagoga vyvolaná útoky žáků. Její otec vyhrožoval intervencí ombudsmanky, medializací a argumentoval tím, že pedagog je zaujatý proti islámu, a dokonce i tím, že je rasista. Na řadě škol jsou v současné době třídy zaplněné na maximum. Nároky na učitelku si dovedete představit a její možnosti věnovat se individuálně jednotlivým dětem, které by to potřebovaly, jsou naprosto logicky velmi omezené. Toto bychom měli řešit, a ne situaci ještě zhoršovat. Už jedno v uvozovkách pouze hyperaktivní dítě plynulost výuky dokáže narušit poměrně výrazně, a než začleníme další, třeba i se zásadnějším hendikepem, tak musíme mít jistotu, že školy a učitelé k tomu budou mít vytvořeny takové podmínky, aby vše zvládli bez dopadu na kvalitu výuky všech dětí ve třídě. Podle našeho názoru je potřeba postupovat v tomto ohledu maximálně opatrně, protože následky by mohly být fatální. My proto podpoříme pozměňovací návrhy, které tento princip, princip inkluze zmírňují a odkládají.
Nyní se hlásí pan poslanec Zbyněk Stanjura a poté pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Když nám tak emotivně říkala "vy jste to schválili", tak já a mí kolegové ne. Vaši kolegové to schválili. To za prvé. Vůbec to není odborná otázka. Je to čisté politikum. Nebezpečný nápad levice. Tak to prostě je. Nemaskujte to za odborná stanoviska, to není pravda. Když se vám nějaký odborný názor nelíbí, tak ho označíte za chybný nebo zpochybníte toho, kdo to říká. Takže je to jenom politické rozhodnutí. Byli jsme minule proti a dneska budeme znovu proti. Taky povinný poslední ročník mateřské školy. Zavádíte to z jiných důvodů, než oficiálně říkáte. Nemáte ani odvahu na mikrofon říct, proč to vlastně děláte. K cíli to nepovede, jenom budeme zbytečně otravovat slušné rodiče, kteří si chtějí zvolit případně jinou alternativu. Je jich výrazná menšina, tak jim dejte pokoj!
Ještě pan poslanec Petr Fiala s faktickou poznámkou před řádnou přihláškou pana poslance Jiřího Miholy.
Tím podstatným opatřením byla zlepšená diagnostika, která měla bránit tomu, aby se do základních škol prakticky nemohly dostávat děti, které by tam nešly z důvodu postižení, ale byly tam zařazovány proto, že měly nevýhodné sociální nebo kulturní podmínky. Zavázali jsme se k lepší diagnostice.
Nyní pan poslanec Jiří Mihola, v tuto chvíli poslední přihlášený do rozpravy ve třetím čtení.
KDU-ČSL je připravena podpořit školský zákon jako celek. Jsme připraveni podpořit také některé pozměňující návrhy. Už jsem vícekrát asi zdůraznil fakt, že jsou země v Evropě jako Německo, kde se bez toho povinného ročníku obejdou a dobře fungují. A také jsme nezaznamenal nějaké zvláštní emoce u maturity z matematiky. K inkluzi už tady mluvila řada předřečníků.
Ostatní Evropa se prostě bojí tohleto říct, na jakých kořenech její kultura stojí. Já si to tedy dovoluji říct. Prožíváme klíčové okamžiky. Musíme zajistit bezpečnost, musíme zajistit zdraví a do budoucna musíme zajistit náš vzdělávací systém. Moc děkuji, že to zvážíte, a prosím vás, abychom - to není tak, že podpoříte mě. Prosím, podpoříte to, že náš vzdělávací systém se bude k něčemu konkrétnímu do budoucna hlásit.
Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Semelovou, připraví se pan poslanec Karamazov. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme ve třetím čtení, už toho bylo hodně řečeno kolem školského zákona. Nakonec ten bývá vždy hojně diskutován. Dovolte tedy pár slov k některým těmto návrhům. Pokud jde o individuální vzdělávání, tak jsou tady dva návrhy. Je tady návrh na rozšíření na druhý stupeň, já jsem podala pozměňovací návrh, aby bylo zrušeno individuální vzdělávání na prvním stupni i v tom posledním ročníku předškolního vzdělávání. A právě ta sociální gramotnost je velice důležitá. Myslím si, že vnímat člověka i se všemi odlišnostmi, to patří prostě k životu. Zároveň často mluvíme o prestiži učitelů. I to si myslím, že souvisí s těmi otázkami, o kterých jsem tady mluvila, to znamená s prestiží, platem učitelů, ale také tím, jak je srážíme, i tím, že jak už jsem říkala, učit může každý doma. Pokud jde o druhou oblast, ke které bych se chtěla vyjádřit, tak to je předškolní vzdělávání. My ten směr, to znamená povinné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy před vstupem na základní školu, podporujeme. Myslíme si, že tady nedochází k ohrožování práv rodičů. Protože co se vlastně změní? Změní se to, že přijde rodič s dítětem k zápisu, to ano, ale stačí, když jenom oznámí u zápisu, že dítě bude vzděláváno doma, a tím to končí. Pak přijde k ověřování znalostí, a když se zjistí, že dítě nesplňuje to, co by splňovat mělo, úroveň, na jaké by mělo být, tak se opět nic nestane, jenom se doporučí rodiči, ať s dítětem víc pracuje. Je předložen pozměňovací návrh, aby do mateřské školy byly přijímány děti dvouleté. Ono je to do určité míry umožněno už teď, ale tímto pozměňovacím návrhem, který tady je předložen, se to vlastně umožňuje ještě víc. Podle mého názoru dvouleté děti potřebují úplně jinou péči, než je vzdělávání v mateřské škole.
Děkuji za slovo pane předsedající.